Já myslím, že významu toho zákona už odpovídá fakt, že ministr zemědělství věděl, že se to bude dnes odpoledne projednávat, a z pracovních důvodů se omluvil.
Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě?
To fakt není normální postup. Stáhněte to, vrátíme vám to k přepracování. My nabízíme naše experty za AntiCovid tým a přijďte s tím případně znovu. Ale s tímhle postupem fakt ne!
Ptám se, zda ještě někdo do rozpravy ke stavu legislativní nouze, k jeho prodloužení. Přivolám kolegy. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze." Tento návrh byl zamítnut a nebyl schválen. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 104. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejdříve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. Na závěr mi dovolte jedno organizační sdělení k průběhu našeho jednání ve čtvrtek 27. května. V 9 hodin začne 105. schůze Poslanecké sněmovny. Nejprve budeme hlasovat o námitce pana poslance. Je tady žádost o odhlášení. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze." Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl schválen.
Děkuji, vážený pane předsedo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Jaký je závěr? Senátoři navrhují vypustit některá ustanovení, a to například pasáž o kulturních hodnotách zahrádkářské činnosti. Senát chce také odstranit pravidlo, že fyzická osoba může pronajmout pozemek zahrádkářskému spolku pro zahrádkářskou činnost nejméně na dva roky. Stejně tak chce vypustit paragraf, v němž stojí, že k ujednáním, která se odchylují od zahrádkářského zákona v neprospěch spolku, se nepřihlíží. Senát dále navrhuje vypustit větu, která uvádí, že obec a Státní pozemkový úřad zohledňují při sjednávání pachtovného nebo nájemného veřejnou prospěšnost zahrádkářské činnosti. Je to prý další zbytečná legislativa. Dovolte mi, abych tato tvrzení krátce odmítl dvěma základními argumenty. Již několik let po něm volá více než 300 000 zahrádkářů. Ten zákon totiž dává nejen jasná pravidla, ale také ochranu. Vážení kolegové, nemyslím, že je potřeba opakovat mnohé, co padlo již dříve na obhajobu obsahu a smyslu projednávaného zákona. Na závěr chci poděkovat všem, kteří se na přípravě zahrádkářského zákona podíleli, všem, kteří pro něj zvedli ruku ve třetím čtení tohoto zákona.
Ano, v Senátu probíhala docela dlouhá diskuse. Nakonec se hlasovalo nejdřív pro schválení ve vámi schválené verzi. V rámci obhajoby tohoto návrhu zákona zaznělo, že zahrádkáři představují tradici, masovost, prospěšnost, obecné blaho. Určitě, s tím se dá jenom souhlasit. Na druhou stranu je tady spousta další spolkové činnosti, která se dá definovat úplně stejně. Zahrádkářů u domů a chalup se tento zákon vůbec nedotýká, vůbec je neřeší. U těchto dvou argumentů bych se zastavil, protože tyto dva argumenty mohou dokonce působit proti zahrádkářským koloniím, a takto reagovali i někteří starostové, kteří jsou zároveň senátoři. Takže to mi nějak nedává logiku, nejenom mně, ale i našim legislativcům. My jsme opravdu velice poctivě o tom diskutovali. Nepřevážil ani ten návrh přijmout, ani ho zamítnout jako zbytečný. Ano, jak zmiňoval pan poslanec, ty návrhy tam zaznívaly. Takže bych vás chtěl závěrem požádat, abyste schválili naši senátní verzi.
Není tomu tak, takže otevírám rozpravu, do které mám přihlášené zatím čtyři poslance.
Já doufám, že k tomu nedojde. Během projednávání zahrádkářského zákona v Senátu opakovaně zaznívalo, jak jsem již říkal, že zahrádkářský zákon je zbytečný. Já si dovolím říct, že jsem rád, že tahle kritika zazněla. Proč to zaznívá, na to si také dokážeme odpovědět. V prvé řadě je třeba si přiznat, že nezaznívá úplně jasně, o čem tento zákon vlastně je a proč to tak je. Senát ovšem navrhuje vyrvat ze zákona ustanovení ohledně pachtovních smluv. Tím se prakticky odstraní splnění druhého cíle, což je nepřijatelné. Také během projednávání v Senátu zaznělo, že zahrádky se chránit mají, ale ne ve vlastním zákoně. Nicméně vůle k tomuto kroku v této Sněmovně ani ze strany vlády vůbec nebyla. Původní návrh byl připravován ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a jednalo se již o samostatný zákon.
To znamená, že tento návrh je na této schůzi neprojednatelný, neboť není dodržena desetidenní lhůta, která je zákonná dle jednacího řádu. Ta debata byla poměrně velmi konstruktivní i na grémiu. Nicméně by proběhlo pouze druhé a třetí čtení a zvládli bychom to řekněme do měsíce.
Děkuji. Neprobíhá zatím debata k programu schůze, probíhá debata k legislativní nouzi.
Takže ta situace se nám tady opakuje. Limity a kontrola typické pro pandemický zákon tam nejsou vůbec. Takže není tam vůbec žádné vypořádání z hlediska principu proporcionality a nemyslím si, že je možné v tomto režimu zákon schválit. Nebude to extenzivně pojatý zákon. Takže toto jsou všechny věci, které samozřejmě na Ministerstvu zdravotnictví měli a mohli vyřešit, a nemá smysl, abychom to tady napravovali a narychlo schvalovali ve stavu legislativní nouze, protože ten návrh je opravdu extrémně rozšiřující, a naopak by bylo potřeba, aby Ministerstvo zdravotnictví, když sem předkládá návrhy, tak je neobstruovalo tím, že tam přidává do těch balíčků věci, které jsou daleko nad rámec stavu legislativní nouze, a pak se nám to tady celé komplikuje v Poslanecké sněmovně.
Nedomnívám se, že čte jednací řád zcela správně. Vím, že pan předseda tohle drží, že to tak říká, ale přesto jeho kompetencí je říct vládě: Nedělejte to, vemte si to zpátky. Tímto způsobem se jednat podle mého názoru nedá. Pak se můžeme bavit o tom, jestli to jsme schopni schválit v nějakém rychlém čase.
Jenom poznámka, kterou snad můžu říct z tohoto místa. Stav legislativní nouze já musím. Faktickou poznámku pan poslanec Grospič?
Děkuji, pane předsedo.
Souhlasím s tím, že tento návrh zákona bychom měli schválit. Proto vás žádám o podporu pozměňovacích návrhů Senátu, a to navzdory tomu, že paní ministryně s nimi nesouhlasí. Myslím si, že to je to hlavní, co by Poslanecká sněmovna teď měla udělat.
Děkuji panu senátorovi Vladislavu Vilímcovi.
Budu velice stručný. Takže když to shrnu, tak si myslím, že sněmovní návrh je v pořádku.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já bych jen krátce reflektoval náš postoj. Stejně tak může být u mnoha bank problém s uznáním některých příjmů, například v případě práce na dobu určitou, stipendií, využití paušální daně nebo výdajových paušálů a podobně. Chápu, že lidé do tohoto věku mají mnohem větší předpoklady v tom, že jim porostou příjmy rychleji. To se tedy nepovedlo. Je to tam trošku nešťastně, ale beru, že to je alespoň něco. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Martínkovi.
Nepodpořím ani jednu verzi.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 104. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám. Odhlásil jsem vás, a prosím vás, abyste se přihlásili svými kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne. Nyní bychom v úvodu přistoupili k určení ověřovatelů schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Janu Černochovou a poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou. Má někdo jiný návrh na určení ověřovatelů této schůze? Nikoho nevidím. Zahajuji hlasování. Kdo je pro navržené ověřovatele? Návrh byl přijat. Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš - zahraniční cesta, Jakub Kulhánek - zahraniční cesta, Jana Maláčová - pracovní důvody, Miroslav Toman - pracovní důvody. A mám zde ještě několik dodatečných omluv. Stanovil jsem také nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do 25. května 2021 do 13 hodin. Pardon, stavu legislativní nouze, jestli jsem řekl k nouzovému stavu. Opravdu poprosím, abyste se už usadili na svých místech, aby měl pan kolega možnost vystoupit důstojně. Už začala schůze. Máte slovo.
Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. Je tam celá řada dalších věcí, které jsou samozřejmě k diskusi, jako protilátky a další. Z tohoto důvodu my pro to hlasovat nebudeme a budeme se případně zabývat návrhem zákona v normálním řádném projednání. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji.
Děkuji za slovo. Dobré odpoledne. Ale když už jsme u legislativní nouze, tak si myslíme, že je to zneužití tohoto právního titulu legislativní nouze, ve kterém by se tento zákon měl projednávat, a proto samozřejmě budeme hlasovat také proti. Nejenom proti projednávání tohoto zákona v legislativní nouzi, ale proti tomu zákonu jako celku, ale k tomu se ještě dostaneme.
Já bych vás chtěl jenom seznámit s postojem Starostů a nezávislých.
Pane předsedo, máte slovo.
Velice stručně spíš po formální stránce. Nechci se jakkoliv pouštět do obsahu tohoto zákona.
V tuto chvíli zde nemám žádné přihlášky s přednostním právem, takže řádně přihlášená písemně je paní poslankyně Balcarová.
Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážená paní ministryně, dovolte mi, abych tady promluvila o svém pozměňovacím návrhu, a to z toho důvodu, že jsem zachytila, že jsou šířeny informace o právě tomto pozměňovacím návrhu, který se týká účasti veřejnosti, a to informace, které jsou velmi zkreslené a ten pozměňovací návrh staví do dost nelichotivého světla. Tímto pozměňovacím návrhem se snažím o jedinou změnu, a tou je vyškrtnutí pravidla, že spolky mají právo účastnit se všech řízení týkajících se ochrany životního prostředí. Tak tomu opravdu není. Ráda bych tento omyl vyvrátila. Budou v tomto případě jen účastníky případného řízení vedeného agenturou nebo správou národního parku podle zákona o ochraně přírody a krajiny, například řízení o povolení území nebo druhové výjimky. Z toho důvodu je návrh Dany Balcarové jednoznačně přínosný. Takže to je stanovisko pana doktora Svobody. A dovolte mi ještě krátce stanovisko pana profesora Damohorského. Ten píše: "Plně souhlasím s uvedeným názorem doktora Petra Svobody. Je to dnes zúžení nabytého okruhu občanských práv, který dosud Ústavní soud, právě až na tento případ, zásadně držel." A to má dvě slabiny. Obojí tak popírá smysl tohoto typu plánovací smlouvy. Zmíněný typ plánovacích smluv se snaží tento veřejnoprávní proces obejít a předem zavázat obec, že bude souhlasit s danou stavbou.
Děkuji paní poslankyni Pekarové Adamové za vystoupení. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Gajdůšková, s přednostním právem vystoupí paní ministryně Maláčová.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, ctěná Sněmovno, nechtěla jsem opravdu vystupovat, protože se necítím úplně dobře, ale na paní předřečnici, prostřednictvím pana předsedajícího, musím skutečně zareagovat. Lidi posuneme do prosperujících sektorů ekonomiky tím, že je v těch sektorech dobře zaplatíme, ne tím, že je vyhodíme bez udání důvodu a téměř na hodinu. To prostě skutečně není cesta. A já jsem ráda, že kurzarbeit je nastaven v této chvíli tak, že je tam pozměňovací návrh, který podporuje vzdělávání, započítání možnosti vzdělávání lidí v době, kdy jsou doma v rámci toho kurzarbeitu, a to je podpora vzdělávání, to je posun do prosperujících sektorů ekonomiky.
Nyní s přednostním právem vystoupí paní ministryně Jana Maláčová, připraví se Lukáš Černohorský.
Já se k tomu pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Pekarové Adamové snad ani nebudu vyjadřovat. Paní poslankyně tady říká: Bez emocí se podívejme na to, abychom mohli lidi bez udání důvodu vyhazovat na dlažbu. To snad ani není potřeba komentovat. Dostala jsem zde dotazy, co se týká účinnosti. Rekvalifikace budou obrovské téma i bez kurzarbeitu a skutečně za několik posledních měsíců jsme odvedli velký kus práce. Upozorňuji, že Německo má úplně jiný zákoník práce. My, pokud jsme chtěli rychlý protikrizový zákon, tak nemůžeme překopávat hospodářský model České republiky a nemůžeme také překopávat celý zákoník práce. To je ten základní rozdíl, paní poslankyně. Je potřeba to vzít v potaz, a nikoliv pouze srovnávat dvě země vedle sebe. To by bylo skutečně likvidační a myslím si, že by to bylo špatné. V momentě, kdy pobíráte příspěvek z kurzarbeitu, tak jste k dispozici německému úřadu práce a ten vás může zprostředkovat jinde. Proto je tam ta paralela s podporou v nezaměstnanosti. Ale my jsme touto cestou nechtěli jít, protože se právě snažíme udržet ty zaměstnanecké a zaměstnavatelské vztahy.
Já si dovolím dvě poznámky k paní ministryni, k tomu, jak jsem hovořila o rekvalifikacích. To je dlažba? Já neříkám, že ti lidé skončí nezaměstnaní. Já říkám, že ti lidé budou mít příležitost poohlédnout se po práci jinde tam, kde naopak zaměstnance nabírají, a běžně se to tak děje. Ale chápu, že pro někoho, kdo pracoval celou dobu jenom pro stát a byl jím placen, to může být těžké k pochopení.
Děkuji za slovo.
Opravdu tedy takto problematické ustanovení vypustilo Ministerstvo pro místní rozvoj zbytečně? Ostatně stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj k tomuto pozměňovacímu návrhu je podle mého názoru rovněž negativní. K tomuto návrhu se tak aktuálně nestaví i Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu, obchodu, Ministerstvo zemědělství nebo životního prostředí. Stále se domnívám, že opak je pravdou a věřím, že stejně jako já se ani převážná část vás k tomuto podle mě hazardu nepřipojí. V takovéto věci vkročit do neznáma mi připadá... skoro bych řekl nezodpovědné. Vysvětlím proč. Avšak tato na první pohled drobná změna představuje zásah, jehož dopady zatím nebyly v celé šíři posouzeny a které v konečném důsledku znamenají zásadní změnu optiky pro uplatňování ochrany veřejných zájmů v územním plánování a způsobu jejich vypořádání. Míra vázanosti právními předpisy v samostatné a přenesené působnosti je odlišná, respektive nelze v případě samostatné působnosti spoléhat na regulaci podzákonnými předpisy a uplatnění principu nadřízenosti a podřízenosti. Padly by tedy postupy a regulace, které dnes nemusel samotný stavební zákon řešit a nadále je navzdory přesunu dané problematiky neřeší. V rámci výkonu přenesené působnosti je pořizovatel vázán i prováděcími předpisy, usnesením vlády nebo i metodickým vedením v rámci hierarchie výkonu státní správy. Nicméně i bez této analýzy je zřejmé, že celá řada otázek, které byly dosud přenechány podzákonným předpisům, upravena stavebním zákonem vůbec není. Tedy pro posílení záruk ze strany soudů je v těsném závěsu předkládán návrh, který jako základní myšlenku předpokládá další významné posílení územních samospráv, aniž by vysvětloval, proč to dosavadní posílení je nedostatečné. Navržené řešení těch rozporů, o kterých mluvím, je více než sporné. Alespoň si v to jako člen vlády dovolím doufat, protože možnost zahlcení vlády touto agendou mi připadá velmi pravděpodobná. Zkušenost s udělováním individuálních výjimek z režimu zákona o ochraně přírody a krajiny, které svého času také řešila výlučně vláda, je mementem a my si ho tady na půdě Poslanecké sněmovny musíme být vědomi. Mám zásadní pochybnosti o zvoleném řešení ve vztahu k rozporu mezi dotčeným orgánem a samosprávou. Jak však opakovaně judikoval Ústavní soud, je právě územní plánování věcí, která se bytostně dotýká práva územního samosprávného celku na samosprávu.
Vážené dámy a pánové, skončila pauza. Prosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. Hlasování číslo 329, přihlášeno 104 poslanců, pro 98, proti žádný. Hlasování číslo 330, přihlášeno 101 poslanců, pro 101, proti žádný. Stanovisko ministryně? Hlasování číslo 331, přihlášeno 102 poslanců, pro 102, proti žádný. Prosím. Prosím. Stanovisko ministryně? Hlasování číslo 344, přihlášeno 102 poslanců, pro 93, proti žádný. Návrh byl zamítnut. Stanovisko ministryně? Návrh byl zamítnut. Takže o všech návrzích bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona... Aha, ano, tak já už jsem byl tak soustředěn na čtení, tak paní poslankyně. No, tak, paní poslankyně Černochová, máte slovo.
Já jsem chtěla požádat jménem klubu ODS o 30 minut přestávku, protože těch pozměňovacích návrhů bylo opravdu hodně a my se chceme zorientovat v tom, co prošlo a neprošlo.
Takže na žádost klubu ODS vyhlašuji pauzu 30 minut na poradu klubu.
Tento pozměňovací návrh však byl načten kolegou z poslaneckého klubu, tuším ANO, a zpravodajem tohoto tisku. Znovu připomínám, že proti hledání řešení této otázky se nestavím a priori, nechme tu zásadní problematiku nejdřív probrat odbornou laickou veřejnost.